Podle zástupců Rady vysokých škol univerzity nebudou schopny bez pomoci státu rostoucí ceny za energie zaplatit.
Proto bych chtěla vládní koalici znovu požádat, aby si všichni přečetli tři pozměňovací návrhy, které předkládá hnutí ANO prostřednictvím pana Karla Havlíčka. Protože my tam ty ceny dáváme a my je dáváme přímo do tohoto zákona. Takže já bych vás chtěla požádat o to, že my jsme všichni tady složili slib, že budeme hájit zájmy občanů, že jim budeme pomáhat, a myslím si, že by se v tuto chvíli a v té dané situaci měly odložit opoziční a koaliční rukavice, měli bychom si sednout. A chtěla bych vás opravdu požádat, abychom z dnešní sněmovny odcházeli a abychom opravdu tu pomoc našim občanům garantovali. A garantovat ji budeme, pokud ty věci v tom návrhu zákona budou jasně dané. Děkuji vám za pozornost.
A nyní se vracíme k řádně písemně přihlášeným. Paní poslankyně Marie Pošarová je nyní na řadě a poté se může připravit pan poslanec Marek Novák. Prosím, ujměte se slova.
Děkuji za slovo. Vážená předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěla bych se vyjádřit k cenovým stropům. Pokud budeme srovnávat, kolik by lidé platili za současných tržních cen, pokud by vláda stropy nenastavila, byly by účty u elektřiny i u plynu zhruba dvakrát vyšší. Vládou nastavený strop je tedy 3 koruny. Ve srovnání s tržními cenami je tedy vládní strop výraznou pomocí. Kromě Francie, Slovenska mají levnější elektřinu i třeba Španělé nebo Portugalci. Preferujeme celoevropské řešení, to národní ho jenom doplní, rozšíří a prohloubí - opakovali v minulých týdnech členové české vlády, která toho času předsedá Evropské unii, to znamená, že ji vede. Právě tato částka je totiž v bruselském návrhu, který - jako už tradičně - unikl v podobě testovacího balonku do médií. Není zřejmé, jestli je ve stropu obsažena i DPH. I pokud by nebyla, vychází bruselský strop níž než ten český. Pro vládu není dobrou vizitkou ani jedna z odpovědí. Pokud jako předsedající ještě v pondělí večer návrh neznala a schvalovala bez něj národní řešení, ukazuje to, že nemá úplně přehled, co se v Bruselu děje. Pokud to skutečně dopadne tak, že bude ten bruselský schválen, je ten český, výrazně vyšší, úplně zbytečný. Jeho životnost by byla zhruba půl dne. Jak to bude skutečně fungovat, zatím bohužel nevíme. Z materiálů uniklých z Komise není úplně jasné, jak bude strop nastaven. Pak by se lidem na účtech přímo nic nesnížilo a jen by čekali, co jim stát přerozdělí na dávkách. Pro české výrobce elektřiny by naopak evropský strop znamenal výrazně nižší marže než ten český. Lidé ale už teď z povrchních mediálních zpráv můžou mít dojem, že Fialova vláda k nim byla při stanovení stropu méně velkorysá než Brusel a mnohem vyšší marže naopak dopřávala výrobcům. Fialův kabinet si dobře uvědomuje, že balanc mezi cenami plynu a elektřiny musí být zachován proto, aby při stropování pouze u elektřiny nezačal masový únik lidí, kteří topí dražším plynem, k elektrickým kotlům a přímotopům. To by už přímo hrozilo přetížením sítě, která na to na mnoha místech nemusí být stavěná. A až detaily ukážou, jestli je pro české zákazníky výhodnější bruselský, nebo vládní strop na cenu elektřiny. Pro toto srovnání je potřeba přesně vědět, jak oba dva budou prakticky fungovat. Zároveň bych vám ráda představila naše pozměňovací návrhy, které představím pak v podrobné rozpravě.
Další přihlášený je pan poslanec Marek Novák a připravit se může pan poslanec Jiří Kobza. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.
Ano, mluvím o Slovensku, Polsku, Maďarsku, Estonsku, Francii, Německu, Rakousku, Španělsku a dalších zemích, kde pochopili daleko dřív než u nás, že energie jsou problém. Poučili jsme se snad ze zkušenosti těchto zemí? Nepoučili. Na dnešní schůzi máme schválit vládní návrh zákona, který má řešit energetickou cenovou krizi. Jednoduše řečeno, máme posvětit výsledek středečního jednání vlády. Ale co víc, my máme opět, a už podruhé, v této věci posvětit bianko šek vládě, stejně jako tomu bylo v červnu, když se řešil energetický tarif, kterému dodnes nikdo nerozumí. Jen je jisté, že občanům a firmám pomůže asi jako kapka v moři. V podstatě nevidím jediný důvod, proč vám důvěřovat a znovu dávat do ruky nástroj, se kterým nakonec nebudete umět pracovat. Jsme v opozici a jsme tak trochu v kleštích. Na jednu stranu k radosti koalice i vaší, pane ministře, nemůžeme říci ne tomuto návrhu. Přece jen je to nějaká pomoc. Na druhou stranu je ale potřeba jasně říct: jde o špatné řešení, nekompetentní, nedostatečné, s chybným odhadem dopadů na státní rozpočet, reklamní vzkaz, asi ta vaše strategická komunikace.
Celá řada našich opatření už za minulé vlády šla mimo úřad práce. Už v listopadu a prosinci minulého roku jsme odpustili DPH a například zrušili na fakturách poplatek za obnovitelné zdroje energie, abychom lidi nehnali do dávkového systému. Ale budiž, je to politika této vlády a my vždy budeme hlasovat pro věci, které v této situaci lidem pomohou. Všechny tyto dávky vyplácí úřad práce. A já tady budu citovat tři body tady z této pětice. Za prvé říkají sami pracovníci a referenti na úřadech práce: "Upozorňujeme na to, že vláda České republiky v zájmu vytváření dojmu dostatečné ochrany občanů proti dopadům energetické, válečné a inflační krize neinformuje pravdivě veřejnost. Je vytvářen obraz dostatečných sociálních nástrojů, kterých mohou občané využít, který však není reálný a neodpovídá momentálnímu legislativnímu nastavení těchto dávek." Apelujeme na vládu, především na ministra Jurečku, aby byla zajištěna dostatečná kontrola podkladů pro výplatu nepojistných sociálních dávek." A tak dále, takhle bych mohl informovat dál. Je to celkem deset bodů tady této petice. A já pevně věřím, že s tím tak, jak bylo řečeno na výboru pro sociální politiku, Ministerstvo práce a sociálních věcí něco udělá. Dalším návrhem je navýšení rodičovského příspěvku. Tato vláda jen umožnila jeho dřívější dočerpání. Tudíž ti, kteří si ho dočerpali dříve, skončili na sociálních dávkách, a tím pádem na nákladech tohoto státu. Upozorňovali jsme na to, že rychlost čerpání beze změny výše rodičáku není cesta. Já nyní budu citovat právě z oponentního posudku Ministerstva práce a sociálních věcí na základě důvodové zprávy, kterou my jsme dali. Navýšením této částky, to znamená rodičovského příspěvku a následným valorizačním mechanismem, by došlo a nadále docházelo především k podpoře rodičů s dětmi do čtyř let věku. A nyní podle slov pana ministra Jurečky půjde pan ministr s návrhem na zvýšení rodičáku na vládu. Tak asi je to ten možná vládní návrh, předpokládám. Nicméně vše je opět jen v mantinelech slibů a jediný, kdo má zákon ve Sněmovně, kdo to myslí vážně, jsme my v opozici. A teď už ho najednou po tlaku opozice tato vláda chce také. Takže není nic jednoduššího než tento náš návrh vzít, projednat ho dnes v prvním čtení. Nenechejme prostě mladé aktivní rodiny padnout a strkat je do dávkového systému. Když jsme u těch rodin, zaslechl jsem, že by se mělo pomoci i lidem, kteří mají hypotéky. Doufám tedy, že jenom dočasně, a nikdo zase neví, jaký model se tedy připravuje. Vím, že kolegyně exministryně Klára Dostálová nechala na Ministerstvu pro místní rozvoj zákon, který by to mohl řešit, stačí ho jen vzít. Jak to tedy konkrétně vypadá, se ptám? Jen doufám, že to nebudeme tedy řešit přes sociální dávkový systém. To by bylo skutečně kontraproduktivní a tomuto rozhodně tento sociální dávkový systém sloužit nemá. Pokud se podíváme na třetí zákon z naší trojice, tak se týká skutečně těch nejohroženějších, zdravotně handicapovaných. Já tady několik měsíců apeluji na pana ministra Jurečku, aby navýšil jednoduchou novelou příspěvek na mobilitu. Nakonec se stalo, ale tady ve Sněmovně to ještě nemáme, a slibujete, že ho navýšíte od začátku září nebo od října. Cituji: "Připravujeme novelu zákona tak, abychom dokázali příspěvek na mobilitu zvýšit buď od 1. září, nebo od 1. října. Uvidíme, jak budeme rychlí v legislativním procesu," řekl pan ministr Jurečka pro Český rozhlas 3. července. Od září to tedy určitě nestihneme, říjen je na hranici možného, a to jenom pokud to předložíte ve zrychleném řízení v prvním čtení. To ale nebudeme moci dát pozměňovací návrhy, my ale chceme. Například elektřina na dýchače tak ve zrychleném projednávání vypadne, protože nebudeme moci dát náš pozměňovací návrh. Co vám pořád tak na tom Ministerstvu práce a sociálních věcí trvá, že nejste schopni po všech vašich slibech předložit ani takovouto malou novelu? Je to zkrátka pozdě. My bychom navrhovali, aby se příspěvek na mobilitu přejmenoval na příspěvek na mobilitu a energie spojené s mobilitou. Jedná se právě o oxygenoterapii. Vedle toho musí nezřídka nutně používat i elektrické přístroje na zvlhčování vzduchu, čističky vzduchu, odsávačky hlenů a další pomocné přístroje, které jim umožňují pohyb, dýchání, a tedy tím pádem i pohyb. Protože to je pozdě. Víte, a toto je vlastně problém některých členů této vlády - myslím vážně pomáhat, tedy skutečně pomáhat, bez jakéhokoliv politikaření. Dnes jsem si vzal na sebe svetr a i ten jste hloupě zpolitizovali, stejně jako vaše oficiální vládní komunikace za 24 milionů korun v této krizi je lidem k smíchu, podobně jako vaše některá svazácká videa, která jako by vypadla z minulého režimu. Zkrátka to navnímali. Jsme dospělí. Proto i dnes, vážení občané, pokud si nevezmete svetr, nebudete automaticky, jak to dělají někteří vládní politici, stigmatizováni jako ruští trollové, pokud neotočíte termostatem doprava, neznamená to, že podporujete Putina.
My jsme tento návrh zákona na citelné zvýšení příspěvku na péči samozřejmě již téměř před jedním rokem předložili, ale tím to nekončí. Je ještě nutné v této oblasti přehodnotit nastavení invalidních důchodů. Dělá s tím Fialova vláda něco? Předložila nějaké návrhy, nebo je alespoň připravuje? Ani v tomto směru vláda nevyslala žádný signál a ministr Jurečka za KDU-ČSL je nečinný. Ne slova, ale činy, říkám, nic tady není. Dle výsledků průzkumu projektu Život k nezaplacení společnosti PAQ Research počet domácností s příjmem pod hranicí chudoby vzrostl z 9 % koncem roku 2021 na momentálních 17 %, tedy téměř o polovinu. Nejvíce ohroženi jsou samostatně žijící senioři, samoživitelé a samoživitelky. Příjmově chudá je tedy podle tohoto výzkumu každá šestá česká domácnost. Dalších 16 % českých domácností má nízké příjmy a úspory, které jim vydrží maximálně na jeden měsíc. To už jsme na třetině domácností. Z výzkumu dále vyplývá, že momentálně žije 43 % ze samostatně žijících seniorů v příjmové chudobě, u samoživitelů je to zhruba polovina. Doslova neudržitelná je pak situace rodičů samoživitelů. Tady není na co čekat ani jediný den, vláda ale neustále čeká. Server Seznam v nedávných dnech publikoval několik smutných příběhů matek samoživitelek, kdy vychází zejména z podkladů Klubu svobodných matek, který samoživitelkám pomáhá. Cituji: "Současná krize je bezhlavá saň, která kvůli zdražování základních životních nákladů zasahuje úplně všechny samoživitele, drtí mladé, staré, z měst i vesnic," říká zakladatelka této organizace Dana Pavlousková. "Teď mám mimořádně těžké období, někdy se v noci vzbudím a jdu se na balkon vybrečet. Bojím se, co bude a jestli to zvládnu," přibližuje dlouhodobý stres z toho, jak uživit rodinu, jedna z matek samoživitelek. Tato paní mimo jiné pečuje o sedmiletou dceru trpící schizofrenií. Čistě matematicky je to zhruba 40 korun na osobu a den. "Bez pomoci Klubu svobodných matek bychom neměli co jíst a kde bydlet," shrnuje paní, "maso máme tak dvakrát do měsíce. Kdyby za nic jiného, tak za toto si zaslouží tato vláda odejít v každém případě. Spravedlivá a motivační sociální politika je jedním ze základních pilířů našeho programu a věcí prvořadého veřejného zájmu a máme k tomu jasná a propracovaná řešení v podobě již hotových návrhů zákonů, jak jsem zde jednoznačně doložil. Děkuji za pozornost.
Prosím, pane ministře, máte slovo.
A my jsme tady byli jako kolegové, zástupci opozice, tehdy tady především kolega Vít Kaňkovský, Pavla Golasowská, a předkládali jsme celou řadu návrhů, které se týkaly právě například opakovaně zvýšení příspěvku na péči, předkládali jsme návrhy také na zvýšení rodičáku nebo také potom na úpravu rodičáku, kdy tenkrát jste vyřadili část rodičů z toho, aby na tu formu pomoci také dosáhli, když se to zvyšovalo. Dávali jsme tady opakovaně například návrh na slevu na děti, která prošla až úplně ve finále minulého volebního období spíše určitou shodou náhod, že se k tomu nakonec přidala i část kolegů, poslanců ČSSD. Dneska přicházíte a sázíte tady jeden návrh za druhým. A já, když jsem si nechal spočítat návrhy vašeho pana předsedy Andreje Babiše, tak jeho návrhy, o kterých hovořil v posledních měsících, by znamenaly, že by ten deficit na příští rok byl zatížen jenom těmi návrhy navíc víc jak 550 miliardami korun.
A musím konstatovat, že jsem velmi pozorně poslouchala vystoupení pana ministra průmyslu a obchodu, a musím konstatovat, že jeho vystoupení mě vůbec nepřesvědčilo. Jestli se jich ptá, jakým způsobem to vnímají. Protože já mezi ty lidi chodím a ti lidé se bojí. Všichni víme, když se tady schvaloval energetický balíček, tak se schválil někdy v měsíci květnu, a pak se najednou schvaloval znovu. A nikdo pořád nechápal, proč tomu tak je. Takže se řeklo, bude tady energetický balíček, stát na to dá 66 miliard. Ale pořád se nevěděly ty konkrétní věci. A podle mého názoru, tak jak jsem vás dnes poslouchala, tak to, co se dělo s energetickým balíčkem, tak se bude to samé dít i s energetickým zákonem. Vy jste tady řekl, že detaily tohoto zákona pak přijdou vládním nařízením a že toto vládní nařízení předložíte, až projde tento zákon celým legislativním procesem. Já pořád nechápu, proč jsme dnes k tomuto návrhu zákona již nemohli dostat to připravené vládní nařízení, ve kterém tedy budou ty konkrétní věci. Já si myslím, že kdybych předkládala takový návrh zákona, tak bych k tomu zároveň předložila i to vládní nařízení. Byť chápu, že vládní nařízení můžete schválit až následně na vládě. Ale je jasné, že i když my tento návrh zákona dnes schválíme v legislativní nouzi, tak se jím ještě bude muset zabývat Senát, také to půjde do výborů a bude tam zase nějaký čas, než tedy ten zákon bude schválen. To znamená, že ty konkrétní věci, které jsou nejdůležitější, budou následně ve vládním nařízení. Ale když oni neseženou to, co mají prakticky v náplni, to znamená, pokud ty pelety neseženou, tak je jasné - tak jakým způsobem to budou řešit? Ano, ale když se dneska - paní ministryně na mě křičí, že můžeme samozřejmě využít další dřevo, ale když se dneska podíváte, tak v Česku téměř neseženete brikety ani dřevo. Mluvil tady o tom už dneska Karel Havlíček, ozvali se hejtmani, ozvali se všichni. Tak proto se to najednou začalo rychle řešit a proto se to takhle narychlo svolalo. Což je určitě dobře, že se to narychlo svolalo. A mohu vám říct, že kdybych byla v pozici ve vedení kraje, tak bych udělala to samé, byť každý kraj je specifický a každý kraj může vypsat ty dotační programy. Z druhé strany chápu, že v první fázi se o to má postarat stát. Pak má přijít kraj, město a obec. A já musím říct, že to, co dnes se tady předkládá, a že se to tedy dostává na dnešní jednání mimořádné schůze, je určitě dobře. Ale jak jasně řekl můj předřečník, výborný řečník Karel Havlíček a především odborník, který tady jasně řekl, že je to šité horkou jehlou. Ale především, že v tom návrhu toho zákona v žádném případě to, co se slibuje, není uvedené.
Samostatnou kapitolou je jediný konkrétní počin Ministerstva práce a sociálních věcí, tedy pětitisícový příspěvek pro vybranou skupinu dětí a jejich rodin, jehož vypracování trvalo nesmírně dlouho, jeho administrace a výplata je velmi složitá a většina rodin, které na něj mají právo, jej obdrží možná až během podzimu, přestože jim vláda slibovala, že se tak stane na začátku školního roku. Národní ekonomická rada vlády dále žádá výraznější daňové zvýhodnění zaměstnanců s nejnižšími příjmy, což je všechno plně v souladu s programem SPD, ale vláda to odmítá dělat. Doslova neudržitelná je pak situace rodičů samoživitelů. Tady není na co čekat ani jediný den, ale vláda stále čeká, a odpovědný je ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka za KDU-ČSL, který vůbec nic nedělá. U samoživitelů je to zhruba polovina. Příjmově chudá je podle výzkumu každá šestá česká domácnost. Dalších 16 % českých domácností má nízké příjmy a úspory, které jim vydrží maximálně jeden měsíc. To už jsme na třetině domácností, a vláda Petra Fialy dělá, jako když neslyší a nevidí. Měřeno tímto ukazatelem selhává vláda Petra Fialy na celé čáře. Je to tragédie a žádné výmluvy Fialovy vlády, kterými nás zásobuje, neobstojí. Hnutí SPD tady do Sněmovny podalo všechny možné návrhy na zlepšení sociální situace pracujících občanů, studentů, rodin s dětmi, samoživitelů, zdravotně postižených lidí a seniorů. Vláda Petra Fialy ale všechny návrhy odmítá, aniž by sama nějaký návrh na zlepšení podala, a to je důvod té naší mimořádné schůze, kterou nám tady stejně za chvíli zamítnete. A znovu bych chtěl občany vyzvat, aby přišli příští týden k volbám a udělali z toho referendum o spokojenosti s Fialovou vládou.
Nelze navrhovat žádnou změnu ani doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Už jsme všichni v sále. Já tedy zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro pořad schůze tak, jak jsem jej přečetl? Kdo je proti? O půl šesté budeme pokračovat další mimořádnou schůzí.
Není to 550 miliard, je to samozřejmě o mnohem méně. něco skutečně tady v tomto udělat. To vám nevadí. Ale říkám, že to, v čem my vás podporujeme a jako opozice do budoucna také budeme, přichází strašně pozdě, strašně pozdě, a vy to víte. A proč to děláte tak strašně pozdě? Protože prostě této vládě chybí odvaha. Nemáte koule do toho kopnout!
A nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 38. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 38. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen. Eviduji žádost o odhlášení. Požádám vás o opětovnou registraci. Počet se ustálil. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut.
Ale je to dáno tím, že já jsem často upozorňován na to, že si vymýšlím nějaké teorie, že straším lidi, že je to postaveno na vodě. Tak já jsem tady chtěl předvést, že to na vodě není postaveno, že na to existuje teorie chaosu, která vychází z teorie systémů.
Máte slovo, pane poslanče.
Děkuju za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, vážení kolegové, já bych chtěl reagovat. Tady - já si myslím, že by si měl pan poslanec rozmyslet, jestli chce být poslancem, nebo senátorem, protože tyhlety kampaně do Senátu už jsou trošku prozíravé. A za tímto člověkem se chcete jít doprošovat? Chcete jít za Putinem se ho ptát na to, jestli nám bude dodávat ruský plyn?
Děkuji za příspěvek. A vidím zde ještě opět reakci s faktickou pana poslance Brázdila. Poprosím tedy dalšího přihlášeného a to je pan poslanec Róbert Teleky.
Snad všichni, co tady sedíme, jsme si vědomi, v jak nesmírně složité situaci se naše země a její vláda nachází. A zejména v oblasti energetiky toto platí více než kde jinde. Před rokem po krachu společnosti Bohemia Energy téměř milion zákazníků ztratilo svého dodavatele elektřiny nebo plynu a trh se s tím musel složitě vypořádat. Od února letošního roku zde máme jen malý kousek od našich hranic rozsáhlý vojenský konflikt, který se nás bezprostředně dotýká. Mimo jiné z důvodů, že Ruská federace byla dlouhá léta v podstatě výhradním dodavatelem zemního plynu do naší země. Přišel obrovský nárůst cen a opět zejména v energetice.